Já to respektuji. Ale fakt si nemyslím, že ty dvě hodiny jsou ideální. Pokud opravdu žádáte dvě hodiny, tak je mějte i v pátek odpoledne nebo večer. Není mi to jedno, dobře, ale zvyklosti neměňme.
Nezazněl návrh na přerušení, takže nemůžeme hlasovat o přerušení. To už si vyberte, který chcete.
Poslanecká sněmovna nevyhovuje žádosti o dvě hodiny přestávky. Nebo to chcete opačně?
A za sebe říkám, že je opravdu neuvěřitelné, jak premiér Andrej Babiš lpí na tom, aby neodešli z vlády ti tři nejvíce řekl bych zkompromitovaní ministři, kteří už ukázali svoji neschopnost, a je to ministr zdravotnictví Jan Blatný, ministr zahraničí Petříček a ministr vnitra Jan Hamáček. Je důležité, aby děti získaly pravidelné vzdělávání. Tam není samozřejmě vhodná ani distanční výuka. Takže tam je ta odpovědnost, tam je ten problém. A teď se na nás řítí další problémy, na občany České republiky. Přitom si to jasně protiřečí, už i toto samo si protiřečí. Očkování musí být dobrovolné a neočkovaným občanům nesmí být omezovány jejich občanské svobody. Zároveň jsem ještě nezmínil další aktualitu z tohoto týdne. Ústavní soud jasně ve svém rozhodnutí naznačil, že pokud Sněmovna nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, nelze ji obcházet a znovu vyhlásit stav nouze na žádost hejtmanů, a právě taková situace v únoru nastala. I vy, až třeba jednou nebudete v Poslanecké sněmovně poslanci, tak se vám může stát, že vám někdo bude omezovat vaše občanské svobody, a pak budete jenom koukat, a sami, když jste tady byli, tak jste tomu ale nebránili a mlčeli jste. Ale my jako SPD nemlčíme, my máme odvahu říkat pravdu, i když je to často pro mnohé lidi nepohodlné a špatně se jim to poslouchá. Ale musím říci, že čas nám v drtivé většině dal za pravdu a v tom zbytku doufám, že za pravdu ještě dá. Takže je to velký problém, to jednání současné vlády. Zase během několika dní úplně protichůdné informace. Hlasování číslo 28, přihlášeno 101 poslanců, pro 50, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 29, přihlášeno 100 poslanců, pro 53, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 30, přihlášeno 101 poslanců, pro 60, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Je to všechno?
Je to to samé.
Tímto jsme vyčerpali všechna hlasování.
No protože nikdo nikoho neléčí. Proč nepoužíváme levné testy od pana profesora Žďárského? Ve fabrikách se testují tisíce lidí a z těch tisíců lidí je pár desítek pozitivních. A tady někteří navrhují, že ty levné testy nejsou průkazné, že bychom měli používat nějaké dražší. Proč nikdo neřešil deset let pandemický plán? To pro mě prostě není vysvětlení.
Tak.
Kolegové, kolegyně, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se vyjádřila k návratu dětí do škol. Jinými slovy, měl by být jasný časový a scénářový plán a potom všechno ostatní by se mělo připravit a přizpůsobit tomu, aby opravdu tento plán byl realizován a všichni učitelé, učitelky, ředitelé, ředitelky, rodiče, ale také samotní studenti, děti a žáci věděli, jakým způsobem se budou do škol vracet. Můžeme se shodnout na tom z odborného hlediska, aby tento návrat byl postupný, jistě. Není nic nového a shodujeme se na tom, že k tomu potřebujeme funkční očkování, testování, ochranné prostředky a informace. To, si myslím, tady bylo papouškováno dlouhé týdny a měsíce. Problém je, jak to vlastně funguje. To jsem ovšem ještě nevěděla, že tentýž den budu konfrontována z terénu s informacemi, že některé kraje pozastavily očkování učitelů a učitelek. To tady dávám pro příklad toho, že opravdu potřebujeme pro skutečný návrat dětí do škol vzájemnou komunikaci, informace a spolupráci. Budu ráda, pokud v rámci rozpravy k nouzovému stavu se případně ministři zdravotnictví a školství k této situaci, to znamená k naladění očkování, data návratu dětí do škol a vzájemné informovanosti o tom, které ročníky a jak budou nastupovat, a zda máme připraveno na očkování pedagogů a nepedagogů těchto tedy začínajících škol při návratu, tak zda to opravdu bude připraveno. Jde o to, že ÚZIS aktuálně srovnává data řekněme zjednodušeně - kdo koho nakazí první, jestli tedy dospělí děti, nebo naopak. A myslím si, že to jsou ta data, která dlouhodobě potřebujeme pro to, abychom bezpečný návrat dětí do škol, kdy děti ve škole a v prezenční výuce v lavicích zůstanou, skutečně zvládli a dokázali zajistit bezpečné prostředí jak pro děti, tak pro učitele. Myslím si, že to je opravdu národní priorita, a nesouvisí to ani s nouzovým stavem, ani s pandemickým stavem. Zkrátka tohle bychom měli dát před závorku a měli bychom udělat všechno pro to, abychom děti do prezenční výuky vrátili. Každý, kdo ví, jak ta organizace vypadá, tak je mu jasné, že to je pravda, a také samozřejmě na prostorové kapacity mateřských škol.
To znamená, vyčkejme vždycky na to, až budeme mít finální stanovisko. Vyčkejme na to, až budeme mít nějaký právní podklad, protože nemůžeme mást veřejnost. Nestačím zírat, co se tady v České republice děje. To znamená, slušný občan ve své vlastní nemovitosti se musí bát se bránit odsouzenému vrahovi, který byl propuštěn za brutální vraždu, a teď ještě je tento občan popotahován, zdali ta obrana byla přiměřená. Dva roky nám ho tady blokujete! A vy nám to tady blokujete a je to typický případ, protože jak má chudák člověk, který doma spí a je on nebo jeho rodina, manželka, děti, přepadeni někým v noci, jak se má rozmýšlet, jaká je přiměřená obrana? Vždyť to je šílené, jaké vy tady držíte zákony. A zároveň blokujete i dobré zákony SPD. Vždyť k tomu tady vůbec nemuselo dojít. Já vás vyzývám, přijměte ten zákon SPD, postavme se na stranu slušných lidí, protože pro SPD je slušný člověk na prvním místě. A protože zase, jestli se měl bránit pistolí - a jak asi má ten napadený člověk v noci doma poznat, když ho někdo tam přepadne, jestli náhodou proti němu nestojí ve tmě mistr světa v karate? Je přece úplně jedno, jestli má v ruce nějakou zbraň, nebo ne! To je přece úplně jedno! Aby se bál, to je přece důležité, aby se bál vloupat se někam, aby se a priori bál vypáčit zámek, vykopnout dveře do nějaké cizí nemovitosti, aby věděl, že v žádném případě právo nebude na jeho straně.
Aktuální situace je taková, že máme lockdown, klesá nám počet nakažených, což je dobře, a ukazuje to, že přísná opatření fungují i na zpomalení šíření nakažlivější britské mutace. Z hlediska počtu nakažených jsme nyní přibližně v situaci, kde jsme byli před rozvolněním loni v prosinci. Je to 750 lidí na milion obyvatel, tedy přibližně 750 lidí denně na Prahu nebo kraj. To je tedy detekovaný počet, skutečný aktuální počet bude o něco nižší, protože detekce má pár dnů zpoždění. Zdrojem těchto dat je statistika na Our World In Data, ze které vychází i nejprestižnější časopisy Nature a Science, takže každý si to může ověřit. Všechna čísla jsou na milion obyvatel, aby to bylo srovnatelné. Těch 750 nakažených na milion obyvatel je ale stále druhá nejhorší hodnota v Evropě, hůře jsou na tom jen v Estonsku. Většina našich sousedských států má počty více než dvakrát lepší. Detekované počty se ještě ani nedostaly na úroveň konce ledna. Pro pochopení závažnosti nezvládnutí situace se lze jít podívat na Staroměstské náměstí. Oproti minulému podzimu je tu jedna výhoda, a to, že je větší imunita ve společnosti, část z vakcinace a část z promořenosti. Stále to ale není dost na to, abychom mohli hned rozvolnit a setkávat se o Velikonocích. Nelze na jednu stranu kritizovat, že jsme nejhorší v Evropě, a na druhé straně navrhovat jako řešení masivní rozvolňování. Proočkování stále není dostatečné, aby bylo bezpečné přejít do režimu mírnějších opatření. Už jednou jsme se spálili, když jsme rozvolňovali předčasně. Tím se rozhodně nechci zastávat vlády, jen se vymezit proti těm, kteří navrhují řešit aktuální problém rozvolňováním.
Pane zpravodaji, máme tady nějaká usnesení? Máte slovo a seznamte nás teď s tím pořadím, jak budeme hlasovat. Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 100 poslanců, pro 55, proti žádný.
Pokud to neprojde, je tam ta varianta pirátská.
Návrh byl zamítnut. Prosím.
Ano.
Hlasování číslo 9, přihlášeno 99 poslanců, pro 56, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Pardon, pane poslanče, mám tady námitky, že jste nějak špatně slyšet. Prosím. Prosím. Vidíme, že naše argumenty neposloucháte, a musíme si na poslaneckém klubu říci, jakým způsobem vás přesvědčit, abyste stejně jako SPD nehlasovali pro prodloužení nouzového stavu. Za SPD říkám, že budeme do posledního momentu bojovat za to, abyste nouzový stav neprodloužili, přestože víme, že jsme tady v Poslanecké sněmovně v menšině. Proto si vezmeme přestávku na poradu v délce dvou hodin, abychom i vám umožnili se znovu zamyslet.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Samotná přestávka jako taková není v jednacím řádu ošetřena vůbec, je to zvyk, je to gentlemanský zvyk, který se tady dodržuje při běžných jednáních. Na prstech jedné ruky bych spočíval, kdy se to nedodrželo, ale vždycky už to mělo nějaký význam. Já tedy navrhuji, abychom o té přestávce hlasovali. Já s ní nesouhlasím a nechme o ní hlasovat.
Nemám možnost mu zabránit a jistě má možnost takový návrh přednést, ale skutečně přestávky nejsou ošetřeny v jednacím řádu a je to součást nějaké kultury, tradice, zvyku, vždycky to dodržujeme, nehlasujeme o nich. Považoval bych za chybu, kdybychom o tom hlasovali teď. Bude to velká chyba, doplatíme na to jednou všichni.
My jsme poslanecký klub, který si bere ty pauzy minimálně tady ve Sněmovně.
Respektuji přednostní práva. Vidím přihlášku pana předsedy Sněmovny.
V našem poslaneckém klubu KDU-ČSL není žádný Pitomio. My jsme tady sedm hodin bedlivě poslouchali tu debatu, my víme, jak budeme hlasovat, a my nepotřebujeme, abyste vy si brali přestávku kvůli nám. Nevím, jak to mají ostatní strany, ale kvůli nám si přestávku fakt brát nemusíte.
Teď mě trochu mrzí, že jsem s tím začal, protože jsem chtěl zůstat v nějaké věcné rovině. Plus jsem poukázal na tu gentlemanskou dohodu. O kousek dál: "My jsme to chtěli blokovat. My jsme chtěli zablokovat toto jednání, aby se už neprodloužil nouzový stav.
Děkuji za slovo. Já samozřejmě musím říct, jestli Sněmovna bude chtít hlasovat o naší žádosti, tak tomu asi nezabráníme. Takže to je první věc. Je pro mě velkým zklamáním projev předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který tady uráží poslance a jenom tady deklaroval, jaká je úroveň KDU-ČSL a koalice SPOLU.
Já jsem u hlasování číslo 12 hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržuji se.
Takže můžete ještě jednou, pane zpravodaji, přečíst, o čem budeme hlasovat? Kdo je proti?
Děkuji. Z logiky věci to vyplývá.
Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut.
Za další: "Zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID - Nepokryté náklady na 70 % fixních nákladů."
Hlasování číslo 23, přihlášeno 101 poslanců, pro 50, proti žádný. Prosím.
Tomu absolutně nerozumím.
Tak prosím.
A ty vojáky do těch nemocnic uděláte jak bez nouzového stavu?
Děkuji za slovo. Děkuji.
Ano, rozumím. No, já se omlouvám.
Čistě podle litery jednacího řádu zde zazněl návrh na přerušení na dvě hodiny, který je zvykem respektovat a tu pauzu dát. A teď je otázka, jestli tedy budeme postupovat podle litery jednacího řádu, nebo budeme postupovat podle zvyku. Čili já bych byl za to, abychom normálně podle litery jednacího řádu hlasovali o té přestávce tak, jak byla navržena.
A jinak já jsem chtěl požádat, že ji vyhlásím od 17.30 na dvě hodiny.
Děkuji za slovo. Prostě jde o to, že jsme se většinově ostatní kluby shodly, že se radit nepotřebujeme. Naše práce je tady zůstat.
Takhle bych mohl pokračovat. Představme si situaci malé firmy, jedna účetní nebo jeden účetní, možná externí, který je zrovna taky v karanténě nebo nemocný. Přicházíte o ty peníze. Kde je stejná přísnost na stát, aby to bylo za 8, 9, 10 nebo 11 dnů? Stát má času dost. Debata je dneska poměrně klidná, jelikož od rána víme, že se komunisté vrátili do vládního tábora, a tudíž se vládě podařilo zajistit většinu. To je standardní politický průběh. Může se nám to nelíbit, ale musíme to respektovat. Jediná šance, jak to změnit, jsou příští volby. Jenom bych poprosil komunisty, aby neříkali, že jsou taky v opozici. Myslím, že nás ostatní skutečně opoziční strany to opravdu rozčiluje. Proč ne, je to jejich plné právo, jenom se nemají tvářit, že jsou vždycky proti vládě na rozdíl od těch ostatních. Tak to úplně není. Pane premiére, co jste s tím usnesením udělali? Jak si můžete dovolit ignorovat usnesení Poslanecké sněmovny? Jak to, že jste nepředložili návrh zákonů? A to ani nemusíte! My jsme ty návrhy zákonů napsali a vy nemáte ani odvahu je projednat! Ale máme platné usnesení Poslanecké sněmovny, že to má vláda udělat. Tak a teď ta konkrétní usnesení. Pokud by neprošlo první, tak alespoň to druhé. Když projde to první, nebude zákaz pohybu, nebudou ani policejní kontroly. Bez začernění, to tam v tom usnesení není, ale bez začernění. Už jsme taky viděli smlouvu, kterou vláda zveřejnila, a bez začernění tam bylo jenom Česká republika a jinak už nic.
V tuto chvíli jsou do rozpravy s přednostním právem přihlášeni pan poslanec Kubíček, paní předsedkyně Pekarová Adamová, pan místopředseda klubu Dominik Feri, pan místopředseda klubu Leo Luzar, takže pan poslanec Kubíček má slovo.
Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, po dohodě s panem ministrem zdravotnictví si dovolím žádost o prodloužení nouzového stavu modifikovat ještě o jiné datumy. Ano, srozumitelné?
Uzavřeli jsme některá oddělení v supermarketech. Ubrousky a toaletní papír si koupit můžeme, tužky nebo papír do psacího stroje nebo do tiskárny, pokud pracujeme doma, to už si koupit nemůžeme. Stěžujeme si, že někteří lidé daná opatření nedodržují. Ano, jsou takoví, kterým leze krkem mnohdy plnit nesmyslná nařízení, když vidí, že další čelní představitelé na to kašlou.
Prosím, pokračujte.
Stěžujeme si, že někteří lidé opatření nedodržují. Ano, jsou takoví, kterým leze krkem mnohdy nesmyslné nařízení, když vidí, že někteří čelní představitelé na to kašlou.
Prosím, pokračujte, pane poslanče.
Dámy a pánové, lockdown může trochu pomoci, ale pokud zastavíme ekonomiku, brzy nebudeme mít peníze ani na léky, ani na lékaře.
Tak a budeme pokračovat. Paní poslankyně Hyťhová je přihlášena v rozpravě. Prosím.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane premiére, dnes tu opět stojíme u prodloužení nouzového stavu. Nyní se dozvídáme, že svobodu omezující nařízení byla vlastně k ničemu. Zavřeli jste sjezdovky a nyní říkáte, že to vlastně nemělo žádný smysl, protože byly otevřené okresy. Tudíž jste nechali zlikvidovat živnostníky a nyní jste v podstatě veřejně přiznali, že to žádný efekt nemělo. Dozvídáme se, že spousta věcí byla v podstatě k ničemu, myslím tím i nošení roušek. Dnes se musí nosit rouška, respektive dnes už tedy respirátor, i venku na ulici, kde není ani živáček, místo toho, abyste lidi nechali zdravě dýchat. Přiznali jste tedy, že jsme tady rok nosili roušky a v podstatě ta ochrana byla téměř nulová nebo žádná nebo minimální. Rok neviděly své kamarády, neznají žádný režim a mohou v podstatě každý den sedět pouze doma a zavolat si se svým kamarádem pouze přes telefon. Již několikrát jste zde slibovali, že otevřete školy, místo toho jste uvěznili doma i ty nejmenší. To jsem samozřejmě již včera říkala panu ministru školství. Je to katastrofa, co z těch našich dětí bude. Ano, někde může distanční výuka fungovat, já neříkám, že to není možné, ale také je fakt, že distanční výuka na mnoha místech a na mnoha školách zkrátka nefunguje. Takový je prostě fakt.